Berou to jako národní léčebný ústav. To je jedna věc. A navíc, nezisková organizace, respektive pacientská organizace, má poskytovat služby, jako je poskytuje, protože NAUTIS jste jmenovala. Poskytuje služby sociální, poskytuje služby psychoterapeutické.
Děkuji a můžete rovnou vystoupit v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Já bych představil dva své pozměňovací návrhy. Jedná se o psychoterapii, což je léčebná metoda psychických poruch a nemocí, kterou tradičně používají kvalifikovaní lékaři a kliničtí psychologové. Kompetence k této činnosti se získává dlouhým odborným vzděláním a jeho součástí je samozřejmě i seberozvoj. Na základě tohoto vzdělání nyní vykonává psychoterapii přibližně 500 lékařů.
A nyní tedy zahajuji 99. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo bude hlasovat s kartou náhradní. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 15. dubna tohoto roku. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Leo Luzara a poslance Tomáše Vymazala. Tak výborně, vypadá to, že jsme naplnili potřebný počet. Navrženi jsou páni poslanci Luzar a Vymazal. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 99. schůze určili poslance Leo Luzara a poslance Tomáše Vymazala. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 99. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh pořadu byl schválen. A nyní tedy přistoupíme k projednávání jediného bodu. Pan předseda Černohorský mě upozorňuje na to, že není přítomen žádný člen vlády, takže nemůžeme podle usnesení Poslanecké sněmovny pokračovat.
V prvé řadě upravuje systém zacházení s konopím pro léčebné použití, který novela předkládá, zejména co do podmínek jeho pěstování. Za druhé zavádí možnost konopí za podmínek stanovených zákonem extrahovat. Nasype se prášek, to rozdrolené listí se nasype do tobolky a pacient ho polkne, anebo ho potom v přístroji inhaluje. Pacienti by celkem i ocenili, kdybychom měli další formu tohoto léčebného konopí, a to je extrakt, který by lékárna potom dávala třeba do čípků nebo do kapek. Ovšem vyrobit ten extrakt není úplně jednoduché. Nemůže ho vyrobit každá lékárna, tak jak se domnívá Ministerstvo zdravotnictví, jenom některé lékárny, a to je určitá nevýhoda. Řízení k získání certifikace, licence pro výrobu a pěstování, je zdlouhavé, trvá v současné době něco kolem 120 dní. Já se potom k tomu přihlásím.
Děkuji. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal.
Já bych chtěl jenom doplnit pana profesora, že tam je ještě jedna důležitá věc ohledně snížení ceny. Máme dvě možnosti. A pokud bychom to takhle udělali, jak je i návrh některých úředníků, tak v tom případě ke snížení ceny nedojde.
A je také otázkou, proč tento zákon, který jsme přijali, není vymáhán SÚKLem, protože stále existují kartelové dohody. No, co udělám? Tak samozřejmě možná jednou počkám, pokud to nebude vyloženě akutní, nebude to nějaká angína, kdy to antibiotikum potřebuji okamžitě, nebo nějaký jiný lék.
Děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Novák, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Já se vyjádřím k návrhu ctěného kolegy Tomáše Vymazala, k návrhu, který podal společně s mým kolegou Patrikem Nacherem. Hovořili jsme o něm vlastně v návrhu zákona předloženém Pirátskou stranou. Teď jsme obdrželi jakýsi upgrade, kde je sníženo množství a podobně. Nebudu to dále komentovat, jen vás požádám, abyste si vzpomněli, co jsem tady vlastně ve vztahu k legalizaci konopí jako takovému povídal. Dále se chci ale vyjádřit k takzvaným aplikačním místnostem, které nám tady kolega docela honosně přednesl, nicméně nám vlastně neřekl, o co jde. Jde vlastně o aplikaci drogy pod dohledem. Je také potřeba si uvědomit, že v tom návrhu vlastně vůbec není zmíněno, o jakou jde vlastně péči, jestli jde o adiktologickou péči, kdo bude obsluhovat, jak bude obsluhovat, kde tato místa budou, v jakých lokalitách, v jakých oblastech.
Takže si myslím, že je dobře, že skutečně ten návrh jsme dnes tedy zařadili takto napevno. Ovšem pravdou je, že jsou tady organizace, které vlastně nejsou v současné době v právní formě spolku, mají jiné právní formy.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák, připraví se paní poslankyně Richterová.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. A špatně se tam prokazuje ta důkazní situace. Proto navrhuji zpřesnit tu část zákona tak, aby jednoznačně chránil pojištěnce a také aby případné protiprávní chování mělo jasné sankce.
Děkuji za slovo. A skutečně ten cíl je stejný, ať jde o organizaci, jejíž hlavní činnost spočívá v pomoci pacientům a ochraně práv a zájmů pacientů. A zase, samozřejmě že chápeme i tu myšlenku, aby prioritně byli členy pacienti nebo osoby jim blízké, ale pak jsou onemocnění, kde to fakt smysl nedává. Dám vám konkrétní příklad - třeba onemocnění Alzheimerovou chorobou. Asi nikdo nepředpokládáte, že by se pacienti s touto chorobou hájili a zastupovali sami. Většinou jsou dost vyčerpaní péčí, takže tam taky nedává smysl dávat takto omezující podmínky. Proč jim to neumožnit? Proč nehodnotit přímo činnost těch konkrétních organizací? Vymezení jediné přípustné právní subjektivity zapsaného spolku prostě nedává smysl. A ještě navíc tam je ten pohled obecnější. Právnické osoby stejně nemůžou být nemocné. Zní to teď jako, že říkám samozřejmost. Ale přece jde o to, že právě fyzické osoby, my lidé, kdo můžeme být nemocní, máme mít právo účasti v řízení. Každý z nás by měl mít šanci si vybrat, jestli půjde cestou zastupování skrze spolek, ústav, nadaci, rodinu, advokáta, souseda, jinak jde vlastně o diskriminaci v přístupu k procesním právům podle článku 36 Listiny základních práv a svobod. Proč to říkám? Protože korektní řešení do budoucna, ne kompromis, ale správné řešení už máme - máme ho ve správním řádu.
Právě tato profese se stala klíčovou pro nové typy léčebných programů a je klíčovou z hlediska podpory farmakologické specializované léčby.
Prosím, máte slovo.

Podrobněji je okomentuji potom ve třetím čtení, protože dneska tady s tím nechci zdržovat. V první řadě jde o kompromisní pozměňovací návrh, který jsem připravoval s kolegou Patrikem Nacherem a který je inspirován návrhem Petra Plevy z ODS.

První varianta vyžaduje pouze identifikaci osoby pěstitele, doklad o její bezúhonnosti, identifikaci místa, kde bude konopí pěstováno, případně souhlas vlastníka nemovitosti s pěstováním a zpracováním konopí.

Podotýkám, že jde stále o to samé konopí, jen ho například usušíte, a je to bráno jako zpracování a už je z toho trestný čin.

Nemusel jsem, ale chtěl jsem vystoupit.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Bod 529, sněmovní tisk 1205 - mimořádný příspěvek zaměstnanci, zkrácené jednání, bod 499, sněmovní dokument... Ano, takže náhradní kartu, pardon, já jsem si to vlastně nepoznamenal, jak toho mám hodně v hlavě, moment. Náhradní karta 24 - paní poslankyně Kateřina Valachová. Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony první čtení. Takže jako první vystoupí předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová.
Myslím si, že by bylo dobře, abychom dneska tento bod projednali. V případě, že by neprošel, tak abychom jím začali, a byl to vlastně první bod dnešního odpoledního programu.
Pane předsedající, děkuji vám za slovo. Takže poněkud nečekaně, ale beru to tak, že můj předřečník je kouzelník, přicházím jako druhá. Myslím si, že to máte v písemných přihláškách před sebou, pane předsedající. Jenom znovu připomínám, kolegové, ten důvod, co mě k tomu vede. Já tu situaci pokládám za velmi závažnou, proto jsem to téma za sociální demokracii zařadila a proto činím i alternativní návrh k předchozím návrhům kolegy Faltýnka. A já doufám, že o tom nebudeme pouze mluvit, ale také že v rámci tohoto bodu tuto významně závažnou situaci vyřešíme.
Já se vám omlouvám, paní poslankyně, protože je tady fakt napsáno přednostní právo, takže já se omlouvám. Tak nyní tedy vystoupí paní poslankyně Alena Gajdůšková.
Zopakuji trošku to, co jsem navrhovala už včera, ale samozřejmě se změnou. To je návrh, který pomůže všem rodinám, které bohužel mají ve svých řadách člověka těžce nemocného nebo bohužel až nevyléčitelně nemocného.
Pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji. Nechci nikoho rozhodně předbíhat.
Než se dostaneme k dalším věcem, tak vás seznámím s faktem, že s náhradní kartou číslo 23 bude hlasovat pan poslanec Skopeček. Nyní bych vyzval předsedy klubů vládních stran. Pan poslanec Chvojka. Prosím. Dobře, rozumím. Pan předseda Stanjura se hlásí.
Takže prosím o 15 minut přestávky na jednání našeho klubu po ukončení přestávky klubu ČSSD.
Takže pokud nikdo nemá námitky, tohle jsou běžné žádosti.
Tento pozměňovací návrh je předkládán s ohledem na nevyhovující personální situaci především u regionálních poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou závislí na zdravotnických pracovnících ze třetích zemí. V některých pro české občany neatraktivních regionech je zdravotní péče zajištěna pouze díky nim. To je vše.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikoho nevidím hlásit se z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem, takže budeme pokračovat dál. Zahajuji podrobnou rozpravu. První v podrobné rozpravě vystoupí paní poslankyně Karla Maříková, připraví se pan poslanec David Štolpa. Pan poslanec David Štolpa, připraví se pan poslanec Adam Vojtěch.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji.
Odkazuji v tomto směru na odůvodnění, které jsem přednesl v obecné rozpravě.
Pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Žáček.
Děkuji.
Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. Paní poslankyně Olga Richterová vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec David Kasal.
Děkuji za slovo. A potom druhý pozměňovací návrh číslo 8216, ten se týká těch pacientských organizací. A já jenom zdůrazním: jde o to, aby mohl pacienty zastupovat každý, koho skuteční lidé pověří. A co se týče toho zmíněného NAUTISu, ten je v seznamu pacientských organizací vedeném Ministerstvem zdravotnictví. A co se týče celé té věci okolo pacientských organizací, v tom pozměňovacím návrhu jde čistě o rozšíření, aby mohly být pacientskými organizacemi s plnou funkčností zapsané ústavy i obecně prospěšné společnosti, ne pouze spolky.
Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Děkuji za slovo.
Dobré odpoledne. Jenom krátce: jedná se o úpravu ustanovení, která se týkají úhrady léčivých přípravků a problematiky dohody o nejvyšší ceně.
Tak já děkuji a končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není zájem.
Návrh byl přijat. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které však nemám žádnou přihlášku. Otevírám tedy podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Táži se, zdali mají zájem navrhovatel a zpravodaj o závěrečná slova.
Já jenom konstatuji, že vzhledem k průběhu projednávání tohoto tisku můžeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Ano, takže ano, já jsem vás chtěl jakoby poprosit na úvod po závěrečném slovu, abyste nás seznámil s procedurou hlasování, ovšem už jste nás seznámil Pardon... Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se o Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 10. března 2021 ve všeobecné rozpravě. Připomínám, že návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň.
To je totiž, to neznámé číslo je počet podezřelých, ale nikoliv usvědčených. Tento případ řešíme půl roku a policii to bude minimálně ještě půl roku trvat. Pane ministře, vy jste nastínil, že řeka Bečva bude osazena senzory, které budou řeku monitorovat. Totižv České republice není jenom řeka Bečva, a chceme-li předejít podobným haváriím, musíme monitorovat všechny toky. Nemusí to být vůbec drahé zařízení. Ti pak nebudou muset čekat, až ryby zahájí stávku a začnou plavat břichem nahoru.
Prosím, máte slovo.
Dneska už tady zazněl jediný příspěvek do diskuze v obecné rozpravě, takže vystoupili zástupci prakticky všech poslaneckých klubů. Jsem připraven ho tady v rozpravě ještě jednou přečíst v podrobné, abychom o něm mohli potom rozhodnout hlasováním.
Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, máte slovo.
Jenom v několika větách řeknu, co se v mezidobí stalo a proč nebudu hlasovat pro zřízení té vyšetřovací komise. Ne proto, že bychom měli všichni stejný zájem, ten máme všichni stejný - aby co nejdříve byl zjištěn viník, potrestán. My se jenom lišíme ve formě. Jestliže se tady včera mnohokrát objevovalo, že Sněmovna oceňuje a věří práci orgánů vyšetřovacích složek bezpečnostních orgánů, tak já jim věřím nejenom v oblasti nebo v otázce Vrbětic, já jim věřím v i otázce Bečvy.
Reguluje se, jaký majetek může být na tomto účtu evidován. A navrhuje se, aby byla možná současná účast v transformovaném i účastnickém fondu za účelem umožnit účastníkům snazší přestup do účastnických fondů, aniž by museli rušit svoji účast v transformovaném fondu. Ale to už je opravdu takový detail, že kdo z vás bude chtít, tak se na to určitě sám podívá.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Nikdo další do obecné rozpravy není přihlášen, já tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova? Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor přikázal předložený návrh k projednání rozpočtového výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím, takže já jsem zagongoval, chviličku počkáme a přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu? Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 97 poslanců, pro 70, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.